Nicméně k tomu, abych sdělila, on už to zmínil detailně i pan poslanec Okamura. My musíme transponovat směrnici Evropské unie do konce roku plus minus 2017, kdy ji budeme předkládat. Ta bude obsahovat mnohem větší detaily. Já bych tady chtěla zmínit, a to, co tady slýchám ze strany i příspěvků, já si myslím, že není správné, abyste tady odhlasovali případně v dalším čtení, že by stát měl nést podnikatelské riziko za pojišťovny. To není věc státu. My jako stát dáváme pojišťovnám takové možnosti, aby sama si rozhodla, jestli to pojištění nechá v hodnotě 2 %, anebo když nebude věřit dané cestovce, tak jí dá 50% pojištění.
Prosím o klid sněmovnu.
Tady chci jenom určit a zmínit, že výši pojistného plnění si stanovuje sama pojišťovna. A znovu opakuji, že tato novela jí dává prostředky, aby si určila tu výši plnění, kterou ona požaduje. Tady bych ráda také ještě řekla na závěr svou poslední větu. Oni to odmítli.
Děkuji paní ministryni a závěrečné slovo po obecné rozpravě paní zpravodajky.
Z tohoto důvodu také jsme museli přesunout správu toho systému na tu zastřešující organizaci jak Probační a mediační služby, tak Vězeňské služby, no a to jsme my, to je Ministerstvo spravedlnosti. Takže to je ta logika. To, že tím tedy také se zbavujeme toho případného odstínění odpovědnosti, no to je taky pravda, ale holt dobré úmysly jsou vždycky po zásluze potrestány.
Zúžil jsem to.
Eviduji jeho návrh na výbor pro obranu. Prosím, pane poslanče. Marek, pardon.
Poslední poznámka v této rozpravě. Pane ministře, nepřesvědčil jste mě příliš o tom, že to má být pod vaším resortem přímo, ale myslím, že to je věc, která je vyřešitelná mezi prvním a druhým čtením.
Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Kdo je proti? Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců.
Schvalujeme na bezpečnostním výboru i rozpočet Ministerstva spravedlnosti.
Kolega Klučka se nepřeřekl. Kolega Klučka gestikulací dával najevo, že souhlasí s návrhem výboru pro obranu. Paní poslankyně Černochová navrhuje výbor pro bezpečnost. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Nejprve o návrhu pana poslance Klučky, aby tento tisk byl přikázán také výboru pro obranu. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Pro 119, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je proti? Pro 135, proti žádný. I tento návrh jsme přijali. Dalším bodem našeho jednání dnes je bod číslo
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný vládní návrh novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v sobě sdružuje několik dílčích oblastí změn obou zákonů, jejichž cílem je zejména posílení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho jednotlivých účastníků. Z hlediska obsahu zahrnuje předkládaný návrh jak úpravu a doplnění stávajících zákonných institutů, tak návrh pravidel nových. Nejpodstatnějšími oblastmi novely týkajícími se stávajících zákonných institutů jsou úpravy cyklistické dopravy, dopravně-psychologického vyšetření, kaucí a profesní způsobilosti řidičů. V oblasti cyklistické dopravy návrh přináší zejména výslovné vymezení vztahu cyklisty a řidiče motorového vozidla při přejíždění vozovky na přejezdu pro cyklisty a možnost zřizovat sdružené přechody a přejezdy na stezkách pro chodce a cyklisty. U dopravně-psychologického vyšetření jde o podstatné doplnění stávající zákonné úpravy, a to zejména vymezením obsahu vyšetření, oznamováním výsledku vyšetření příslušnému obecnému úřadu za účelem zabránění obcházení negativního výsledku vyšetření a zakotvení možnosti odebrání akreditace dopravního psychologa při porušování zákonných povinností. U kaucí jde o celkovou modernizaci úpravy po vzoru zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě, zejména o zavedení možnosti zajištění dokladů k vozidlu v případě nezaplacení kauce. V oblasti provozu osobních samohybných vozítek typu segway návrh výslovně vymezuje tuto skupinu účastníků silničního provozu a stanoví jí pravidla.
Aby bylo jasno, já s panem ministrem souhlasím, že daňové delikty jsou vážný problém a že patří z mého pohledu také mezi vážné trestné činy. Máme příklad, dneska jsme debatovali, nebo dlouhodobě debatujeme o příjmech z DPH. Jak to že ne? Jak to že ne? Jak to, že není podezření na přípravu, když zadržím DPH? Co to tedy je? Proč tam jdu na kontrolu? Proč jdu kontrolovat, jestli má nárok na vrácení DPH? Všichni jsou podezřelí z přípravy. Ale ta příprava?
Návrh nebyl přijat. Nejprve garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Kdo je proti? Je to hlasování 189, přihlášeno je 133 poslankyň a poslanců, pro 132, proti žádný.
Domnívám se, že řada z nás si neumí představit, co vlastně hrozí.
Tak, rozpočtový výbor. Tak. Návrh byl přijat. Dále se budeme zabývat přikázáním hospodářskému výboru. Kdo je proti? Přeji vám hezkou dobrou noc a už za 11 hodin a 15 minut se tady budu těšit znovu na setkání.
Když kolega Blažek přestane mluvit na pana ministra, tak moje poznámka směřovala k panu ministrovi... Když kolega Blažek přestane mluvit na pana ministra... Zvažovalo se - všechno, co je v důvodové zprávě, všechno, co zaznělo z úst pana ministra ohledně přípravy trestného činu krácení daně, se týká pouze karuselu. Není jenom v rukou soudů samozřejmě, je v rukou na začátku aktivních policistů, nad nimi nějakých aktivních státních zástupců.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Stanjura.
Pane ministře, mohl byste zkusit vymyslet jiný příklad využití toho paragrafu než ty karusely? Na ty karusely určitě je lepší revers charge. Jestli se to povede prosadit, to já nevím, protože jsou tradiční evropské země, které to prostě blokují. Byli i jeho předchůdci, kteří se o to snažili. A co vám pomůže, když vám po letech soud řekne, že jste se toho nedopustil, když ztratíte obchodní partnery, ztratíte důvěru? Kdo bude chtít obchodovat s firmou, která bude podezřelá z trestného činu přípravy trestného činu krácení daní?
V tomhle směru se nic nezmění. Policie ČR dále opakovaně signalizuje, že se od nabytí účinnosti trestního zákoníku potýká i s problémem závažného krácení spotřební daně. Policie odhalením těchto výroben přeruší sice takovou činnost, ale pachatelé vzhledem k současné právní úpravě zůstanou bez postihu. Nedochází pouze k tomuto krácení, ale i ke krácení spotřební daně z minerálních olejů. Těch příkladů je tam víc. Další tam uvedené nejsou. Nejsou tam uvedené příklady, kdy někdo nabízí obchodování s falešnými fakturami, to je taky oblíbený sport. A já jsem přesvědčen, že krácení daně prostě patří mezi závažné trestné činy. Čili poprosím vás, propusťme to do druhého čtení a zbytek řešme na výboru.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek, po něm pan poslanec Benda.
Proč je to tak nebezpečné? Protože to je v případě daňové legislativy a praktického výkonu strašně gumové. Příprava daňového podvodu je natolik gumová, že pevně věřím tomu, že lze stíhat v podstatě jakékoli takové přiznání, minimálně rok až dva, než se mi podaří vyvrátit a přesvědčit příslušné instituce, že jsem fakt podvádět nechtěl. Prostě prosím vás, zvažte to, nedělejte to, bude to kontraproduktivní.
Zavedena by přitom byla možnost zónového značení, které není tolik náročné na počet dopravních značek. Provozovateli vozidla bude osvědčení vráceno poté, co prokáže odstranění zjištěných závad protokolem ze stanice technické kontroly. Tento postup by měl snížit počet technicky nevyhovujících vozidel v provozu a omezit obchodování s těmito vozidly. Ke zvýšení bezpečnosti chodců coby nejzranitelnějších účastníků silničního provozu má nadále přispět nová úprava viditelnosti chodců ukládající nošení viditelných reflexních prvků na oděvu, pohybuje-li se chodec na silnici mimo obec při zhoršené viditelnosti, zejména večer a v noci. Změny v uvedených základních oblastech byly formulovány mimo jiné na základě obšírných diskusí s odbornou veřejností a jinými dotčenými orgány, zejména dopravní policií, a mají potenciál přispět k obecnému zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto vládního návrhu.
Návrh by neměl mít žádný dopad na státní rozpočet, ale na co chci upozornit, řada z vás jste obecními nebo krajskými zastupiteli nebo starosty obcí, tak určitě některé z těch bodů budou mít vliv právě na obce s rozšířenou působností jako prvostupňové orgány ve správním řízení. Chtěl bych kolegům z Ministerstva dopravy v uvozovkách vyseknout poklonu nebo ocenit to, že ty jednotlivé návrhy jsou v tom zákoně rozpracovány ve variantách, takže vy, zástupci jednotlivých klubů, kteří se budete tomu zákonu věnovat, uvidíte vždy dvě až tři varianty i s okomentováním, jak vážná nebo jak přísná je která varianta, kterou z nich ministerstvo navrhuje vybrat. Víc asi teď nemá v tuto chvíli smysl rozebírat. A snad poslední připomínka. Vzpomeňte si, tuším, že to bylo na květnové schůzi, kdy jsme tady zamítli onen návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, týkalo se to také bodového systému. Takže jsem připraven a těším se na vaše návrhy k tomuto zákonu.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Věra Kovářová.
Vážené dámy, vážení pánové, ráda bych upozornila na dvě otázky, kterým by měla při dalším projednávání být věnována náležitá pozornost. Jednak je to úprava provozu segwayů a jednak povinnost chodců opatřit si reflexní označení. V případě segwayů bych se pana ministra ráda zeptala, jaké regulační možnosti navrhovaná úprava poskytuje obcím, a v případě označení chodců by mě zajímalo, jaké požadavky budou na chodce kladeny. Omlouvám se těm, kdo mají za to, že jde o otázky na výbor nebo pro druhé čtení, ale domnívám se, že bychom je měli vzhledem k jejich specifičnosti otevřít již v prvním čtení.
Děkuji paní poslankyni Kovářové. Dalším přihlášeným je s faktickou poznámkou... Normálně, řádně přihlášený pan poslanec Ivan Adamec.
Nevím, jaké máte zkušenosti s těmi vozítky. To je první věc, ty segwaye. To je jedna věc. To by mě tedy velmi zajímalo.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Benda.
Myslím, že je mimořádně nešťastné, pokud ministerstvo předkládá na jednu schůzi Poslanecké sněmovny dvě novely trestního řádu. A tady trestní řád nám jedno ministerstvo přináší po měsíci a půl novely. Ale kvůli tomu bych se nehlásil. Máme je připravené? Začnou fungovat? Máme je vysoutěžené? Pod kým začnou fungovat? Zatím to, jak víme všichni, nefunguje. Já se bohužel obávám, že to také fungovat nebude, protože dnešní orgány činné v trestním řízení mají vazbu jako způsob, jak někoho nechat změknout, a ne jako ochranné opatření podle trestního řádu. Věřte mi, že já jako člověk, který si myslí, že dokud není osoba odsouzena, tak se na ni má hledět jako na nevinnou, tak kdyby to byly jednotky případů, které nebudou sedět ve vazbě a budou doma s elektronickými náramky, tak to vždycky podpořím. Jsou to fakt dotazy, které směřují k tomu, jak je to tedy na ministerstvu připravené. I když, jak říkám, moc nevěřím tomu, že to bude masově využíváno.
Já děkuji panu poslanci Bendovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Čímž se dostávám k odpovědi na vaši druhou otázku. My ty elektronické náramky skutečně velice intenzivně připravujeme.
Nyní pan poslanec Benda se hlásí o slovo. Vypadá, že chce pana ministra peskovat.
To dělám možná doma dětem, ale určitě ne v této Sněmovně. Zákon dnes už předpokládá možnost elektronické kontroly. Už dávno měla existovat. Měla existovat pro vězněné. Doposud se říkalo: dělá to Probační a mediační služba. Může to dělat prostřednictvím kontrol nebo prostřednictvím náramků. Proto jsem se ptal na ty náramky. A nebude to šéf Vězeňské služby. Bude to ministerstvo, které bude osobně odpovědné za případné útěky vězňů, kteří budou pod systémem elektronické kontroly.
Skutečně jsem na to pozapomněl. Ten důvod je jednoduchý.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Šidlo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím vyjádřit podporu novele tohoto zákona, kterou jsem předložil poslaneckému klubu Komunistické strany Čech a Moravy v průběhu celého projednávání, ale máme tam samozřejmě kromě toho, že se posilují prvky bezpečnosti v provozu na pozemních komunikacích, mezi které patří i to, co tady ani předkladatel ani pan zpravodaj nezmínil, a je to věc velice nebezpečná zejména v zimním období, že přichází nová povinnost řidičů, která se týká odstraňování nečistot, námrazy, sněhu a ledu z vozidel. To je velice důležitý moment, který byl dlouhou dobu požadován nejen orgány činnými v trestním řízení, protože byla celá řada případů, kdy došlo skutečně k vážnému ublížení na zdraví a k poměrně složitým nehodám. Já jsem se podílel na několika novelách zákonů o provozu na pozemních komunikacích jako zpravodaj v uplynulých volebních obdobích, a když jsem si pozorně přečetl tuto novelu a četl jsem si důvodovou zprávu, tak bohužel jsem tam nenašel odpovědi. Je tam pro mě velkým problémem to, že se ruší povinnost pro řidiče mít u sebe doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Druhý problematický moment, který tam vidím, je, že se ruší centrální registr dopravních nehod na Ministerstvu vnitra. Ruší se bez náhrady. Tam není uvedeno, že by se nahrazoval jiným registrem. A pak se ptám, jak jednoduché či obtížné bude doladit dopady na přestupkovou část zákona, který hovoří o sankcích za opakované přestupky. Tam je to pro mě zcela nečitelné a nejasné.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já doporučuji za nás propustit tento zákon do druhého čtení. Samozřejmě to, co se odehrává v Praze, tak se neodehrává v jiných městech. Tady to naráží skutečně na to - jednak jsou slušní provozovatelé, a byl jsem poučen, že to vozítko stojí údajně neuvěřitelných 250 tisíc korun, to je prostě obrovská investice. Nechci nikomu nic zakazovat, ale na druhou stranu, když už se do toho ministerstvo pustilo, tak by se měl hledat jiný kompromis. V tom já vidím velký problém a nějak se o tom asi budeme zřejmě v hospodářském výboru bavit.
Děkuji panu poslanci Laudátovi.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, já si dovolím vznést procedurální návrh, abychom dnes doprojednali dva body, které svítí na tabuli.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Sklenáka, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Je to hlasování číslo 185, přihlášeno je 156 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 7, návrh byl přijat. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo se nehlásí, končím tedy obecnou rozpravu.
Bavili jsme se o tom, že třeba v Praze 1 by to mohla být památková rezervace podle UNESCO, která by to vymezila, s tím, že by se tam udělaly nějaké průchody.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Plíšek.
Je to salámová, útržkovitá cesta novely trestního řádu. V tomto tisku skutečně, jak už jsem zmínil, tři nesouvisející věci. Opožděně se reaguje na změnu Ústavy, která omezila imunitu poslanců a senátorů pouze na trvání mandátu. Ty další dvě části už jsou ovšem velmi sporné jak z hlediska legislativního zpracování, tak samotné důvodové zprávy. Tato novela dále stanoví... Tato novela dále stanoví trestnost přípravy u trestného činu zkrácení daně. A je otázkou, a on to tady i vlastně předkladatel pan ministr zmínil, zda běžná daňová optimalizace bude dle návrhu považována za přípravu k trestnému činu. V tomto návrhu dojde samozřejmě k posílení činnosti orgánů v trestním řízení, které budou moci vést trestní řízení již ve fázi přípravy, a tedy používat například odposlechy. Třetí oblast. Například závazek podat úplnou a pravdivou výpověď. To znamená, tento návrh trpí legislativními vadami. To se projevilo už i při jeho projednávání v Legislativní radě vlády, a já proto navrhuji, aby byl tento návrh vrácen předkladateli k přepracování.
Děkuji panu poslanci Plíškovi a eviduji jeho návrh na vrácení k přepracování.
Ale tahle představa, že hmotu si schovám pod proces a to důležité, co do toho návrhu zákona prosazuji, změnu hmoty, schovávám v procesu, mně připadá nefér minimálně vůči odborné veřejnosti, když zapomenu na nás. To je první poznámka. Část týkající se poslanců, senátorů a soudců, mohla být klidně zařazena v té předchozí novele trestního řádu, kterou jsme projednávali. Ale to už jsme zažili. Je to prostě šaškárna. To není žádná věc, která vznikla zcela nečekaně. Ten tlak byl zejména ze zahraničí, abychom toto ustanovení vypustili, protože mu nikdo nerozuměl: Jak je možné někoho, kdo se podílí na korupci, prohlásit za beztrestného jenom na základě toho, že se pak rozhodne jít práskat.